Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Pokud tedy není nikdo, tak obecnou rozpravu končím. Písemně je přihlášen pan poslanec Zdeněk Ondráček a také jinou další přihlášku nemám.
Děkuji.
Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu tedy mohu ukončit. Paní zpravodajka? Není tomu tak. V tom případě, protože nemáme žádný návrh na hlasování ve druhém čtení po podrobné rozpravě, končím tento bod. V tom případě mi nezbývá nic jiného, než přerušit tento bod, nechat ho propadnout v pořadu schůze na konec druhých čtení.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Takže zítra jako čtvrtý bod. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Děkuji za nápovědu, ale nemusíme na sebe křičet. A to zítra dopoledne po třetích čteních před volebními body. Řekl jsem to dobře? Kdo je proti? Hlasování číslo 9, přihlášeno je 190, pro 187, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana poslance Luzara vyřadit bod číslo 97 z této schůze. Ptám se, kdo je pro tento bod. Myslím, že se pan poslanec ani moc nezlobí. S přednostním právem pan předseda Fiala, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek.
A právě z těchto všech důvodů bylo správné, z důvodů organizačně formálních i z důvodů politických, abychom se případem novičok zabývali na této řádné schůzi. Na organizačním výboru s tím byl vysloven všeobecný souhlas. Ten návrh prošel konsenzuálně, nebyl žádný signál o tom, že bychom se tímto případem tady neměli zabývat - a nyní zde vidíme výsledek tohoto hlasování. Znovu opakuji, považuji to za neseriózní a myslím si, že se projednávání té kauzy na půdě Poslanecké sněmovny stejně nevyhnete, vy, kteří se tím nyní z nepochopitelných důvodů nechcete zabývat.
Děkuji. Poté pan předseda klubu Stanjura, poté pan předseda klubu Bartošek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Byli jsme to my, poslanci TOP 09, kteří informovali o tom, že sbíráme podpisy pro svolání mimořádné schůze na toto téma.
Jestliže máte něco neodkladného, prosím, běžte do předsálí!
Bylo to proto, že jsme přesvědčeni, a to stále jsme, že by Poslanecká sněmovna měla přijmout jasné usnesení o tom, jak to opravdu bylo či nebylo s výrobou novičoku na našem území, protože její autorita, Poslanecké sněmovny, není rozhodně menší než autorita prezidenta republiky v našem ústavním systému.
A totéž budu muset učinit, ale tentokrát to není vinou navrhovatelů, s návrhem, který mám před sebou. Prosím, pane předsedo.
Já jsem navíc ještě zastupitelem Pardubického kraje. Děkuji.
Ten se ovšem nemohl dostavit z jiných důvodů, jiného pracovního vytížení.
Dále byl návrh projednán v podvýboru pro bytovou politiku a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde byly diskutovány některé související otázky spojené zejména se splácením úvěrů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, které čerpala bytová družstva. V prvé řadě bych ráda přiblížila předložený návrh novely a její původní cíl. V těchto případech byli nepochybně ze smlouvy o úvěru zavázáni vlastníci jednotek v době uzavření úvěrové smlouvy. Na základě této skutečnosti byl v rámci jednání garančního výboru koncipován pozměňovací návrh, podle kterého měly závazky z nesplacených úvěrů přejít ze zákona na společenství vlastníků jednotek s tím, že z povinnosti splácet a ručit za závazky z nesplacených úvěrů budou vyloučeni vlastníci, kteří již povinnost splácet nemají, bez jejich další bližší specifikace. Tuto otázku nelze uspokojivě vyřešit zákonným textem a s ohledem na různorodost praxe. Proto je vhodné ponechat řešení v individuálních případech bytovým družstvům, a to až do doby splacení úvěru.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající, tady zaznělo všechno, co mělo zaznít pro to, abychom představili předkládanou novelu. V podrobné rozpravě potom představím celkem tři pozměňovací návrhy. Jeden, který vzešel z jednání garančního výboru. Další, nejaktuálnější, který pravděpodobně nejlépe řeší ten představený problém. A ještě jeden, který se týká účinnosti celé té novely.
Děkuji panu Martinu Kupkovi za jeho zpravodajskou zprávu. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. V tom případě asi není zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě.
Kdo je proti? Pardon, hlasování prohlašuji za zmatečné. Kdo je proti? Máme tady dva předkladatele.
To přispěje k posílení právní jistoty vlastníků ochranných známek a jiných dotčených subjektů, a tím i k větší konkurenceschopnosti a obchodnímu růstu jednotlivých podniků.
Nyní pan poslanec Sadovský v podrobné rozpravě. Děkuji poslanci Sadovskému. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Pan zpravodaj také ne. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji zpravodaji, děkuji ministrovi. A budeme pokračovat. A nyní tedy požádám paní ministryni financí, aby z pověření vlády tento tisk uvedla.
Dámy a pánové, předkládám vám k projednání vládní návrh novely zákona o dluhopisech a některých dalších zákonů. Jak už jsem vysvětlila v prvním čtení, důvodem předložení návrhu je snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů a upravit některé další nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe. Hypoteční zástavní listy jsou cenné papíry, které smějí emitovat pouze banky. Jedná se o dluhopisy, které jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, proto se někdy také obecněji hovoří o krytých dluhopisech. Z pohledu investorů se jedná o nadprůměrně bezpečné cenné papíry a z pohledu jejich emitenta, tedy banky, představují snadný způsob, jak získat finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů za výhodných podmínek. Naší snahou je především zatraktivnění emise hypotečních zástavních listů pro investory. V současné době legislativní podobě hypotečních zástavních listů chybí zásadní instituty, které jsou v jiných právních řádech vyspělých států západní Evropy obvyklé, což způsobuje negativní hodnocení právního rámce pro hypoteční zástavní listy ze strany ratingových agentur a vede následně k nižší atraktivitě a nižší konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti. Ve stávající právní úpravě byly identifikovány dva zásadní nedostatky, které tato novela odstraňuje. Jedná se předně o nejasný rozsah a režim hypoteční podstaty podle insolvenčního zákona, tedy o rozsah aktiv, která budou náležet do hypoteční podstaty, zejména ve vztahu ke splátkám hypotečních úvěrů po prohlášení konkurzu. A dále se jedná o problematiku automatického zesplatnění závazků z hypotečních zástavních listů v případě prohlášení konkurzu na majetek emitenta, tzv. akcelerace. Novela ve snaze odstranit výše uvedené nedostatky současné právní úpravy staví najisto režim insolvenčního práva v souvislosti s krytými dluhopisy a výslovně vylučuje automatickou splatnost krytých dluhopisů v případě insolvenčního řízení a vylučuje kryté dluhopisy z majetkové podstaty. Novela dále do zákona o dluhopisech doplňuje úpravu tzv. agenta pro zajištění, což je osoba, která zastupuje zájmy vlastníků dluhopisů ve vztahu k zajištění, přičemž samotní vlastníci dluhopisů nejsou oprávněni sami jednat, a to ani v průběhu insolvenčního řízení a exekučního řízení. Dále se doplňuje úprava tzv. monitora krytých bloků, tedy osoby, která plní funkci jakéhosi dohlížitele a ve vztahu ke krytým dluhopisům kontroluje, jak emitent plní zákonné požadavky. Předkládaná novela rovněž zavádí do zákona úpravu tzv. dluhopisů se záporným výnosem či povinně konvertibilních dluhopisů. Předložený návrh zákona není transpoziční. Při přípravě novely jsme vycházeli ze zkušeností evropských států s rozvinutým kapitálovým trhem.
Děkuji paní zpravodajce a budeme pokračovat obecnou rozpravou, kterou otevírám.
Jde tedy o to doplnit do sazebníku správních poplatků, opětovně doplnit, výše zmíněný poplatek.
A ptám se, kdo dál do obecné rozpravy.. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Prosím pana poslance Michálka.
My jsme sem byli zvoleni, abychom se účastnili na průhledném legislativním procesu, a ne abychom tady odmávali návrh, který má víc jak 30 stránek legislativního textu, na základě toho, že nás obvolá nějaká úřednice.
Děkuji, ano.
Takže jestliže tyto kluby nejsou propodnikatelsky orientované, tak je potřeba teda načíst změnu tak, abychom mohli toto veto akceptovat, a proti němu teda navrhnu hlasovat o přidělení do výboru hospodářského a o zkrácení projednávací lhůty v tomto výboru na 30 dnů.
Já mám za to, že toto patří do podrobné rozpravy, takže vás potom ještě poprosím o zopakování. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu.
Vážený předsedo, já jsem chtěl jenom uvést, že my samozřejmě podporujeme podnikatelské prostředí v České republice. V tomhle případě je to velký návrh, který by měl být řádně projednán, a to řešení, pokud chceme poskytnout větší časový prostor pro přípravu spotřebitelům, podnikatelům, na nové návrhy, je, že to vláda předloží do Poslanecké sněmovny rychleji.
Ano, děkuji.
Ještě jednou děkuji, dámy a pánové. Můžu říct, že jsme to skutečně konzultovali s řadou profesí a s řadou odborníků, kteří v tom pracují, a nikdo v tom nenašel problém. Až nakonec ten problém najdeme ve Sněmovně u dvou klubů.
Ještě někdo do podrobné rozpravy? V tom případě budeme hlasovat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a stanovili jsme garanční výbor. Kdo je proti?
Děkuji za slovo. Došlo zde k načtení pozměňovacího návrhu, který navrhuje zachování tohoto písmene, nicméně s podmínkou, aby vlastníci toho investičního fondu měli, řekněme, diverzifikovanou vlastnickou strukturu.
Pan kolega Ferjenčík je přihlášen k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Teď v systému to nějak zlobí, tak já ho pro jistotu i přečtu, je to pár odstavců. Článek I Změna zákona o evidenci tržeb. "Článek II Přechodné ustanovení. V takovém případě se na ně hledí, že jejich povinnost evidovat tržby účinností tohoto zákona nikdy nezanikla." Odůvodnění: Původní návrh změny zákona o evidenci tržeb měl nějaké legislativně technické nedostatky, které tento pozměňovací návrh odstraňuje. O co konkrétně se jedná?
Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nemám žádnou další písemnou přihlášku do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Dalším bodem našeho jednání je Nyní tedy požádám paní poslankyni Věru Kovářovou, aby se ujala svého úvodního slova před zahájením druhého čtení. Paní poslankyně, paní zpravodajko. Já jsem trpělivost sama, paní zpravodajko. Prosím, paní zpravodajko, ještě? Kolega Dolínek je stále připraven. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane premiére, v úterý demonstrovali nespokojení starostové před Úřadem vlády. Jak to dopadlo, všichni víme, přijata byla verze sněmovní. Do detailů však nebudu zabíhat. Musí se tísnit na pár metrech, ohrožuje je tramvajový a automobilový provoz. Při větším počtu demonstrantů hrozí buď jejich zranění, nebo zastavení provozu. Demonstrující by podle mého názoru měli mít před Úřadem vlády daleko více místa, aby před sídlem premiéra mohli svobodně říci, co si o vládních krocích myslí. Proč mají jen těch pár metrů? Je to reakce na demonstrace, které směřují proti vám osobně, nebo dlouhodobější praxe? Proč omezujeme shromažďovací právo? Kdo za to nese odpovědnost? Bojí se snad vláda demonstrantů, kteří jen chtějí vyjádřit svůj názor? Děkuji za odpověď.
Současná právní úprava výslovně vyjímá dotaci k výsledku hospodaření z dotace k ceně. Dotace k výsledku hospodaření nepodléhá odvodu daně z přidané hodnoty, dotace k ceně ano. Současné kompenzace jen ve veřejné dopravě napříč republikou vzrostou z důvodu této úpravy o zhruba 6 mld. korun. Samosprávy vydají tuto částku a prakticky vyvedou peníze samospráv do státního rozpočtu. V posledních letech se jedná o další zásah státu, jehož výsledkem bude trvalé zatížení samospráv. Snížení by se mohlo dotknout až 30 % současných výkonů. Dopravci, kteří budou odvádět z přijatých kompenzací DPH, nemají shodná sídla s objednavateli. Návrat vybraných finančních prostředků prostřednictvím RUD není možný a nejde to takto namodelovat. Samosprávy nemají proti zaplacené DPH ani možnost odpočtu, protože nemají daň na vstupu související s touto činností, jsou konečnými spotřebiteli této služby.
Děkuji.
Vážený pane premiére, chtěl bych se zeptat na věci podpory veřejných zaměstnanců. Já se ztotožňuji s tímto návrhem, aby zdravotní sestry pobíraly výsluhový příspěvek jako nyní třeba bývalí policisté, vojáci, hasiči nebo celníci. Nicméně zavedení výsluhového příspěvku pro zdravotní sestry by nevyřešilo jinou velkou komplikaci. Zažil jsem několik případů v Praze, určitě i v jiných krajích a městech se to děje. Při odchodu do důchodu totiž zdravotní sestry přicházejí o služební byty. Ony mají velmi nízké příjmy, ony si nemají moc kde našetřit za život na bydlení, a když jsou do důchodu, tak v Praze to znamená odchod z tohoto města. Znamená to vrátit klíče, vystěhovat se a doufat, že v jejich rodných obcích je přijmou zpátky po 35 letech služby v nemocnici.
První interpelace je paní poslankyně Markéty Pekarové Adamové na ministra zemědělství Jiřího Milka. Připraví se kolega Jakub Janda.
Vážený pane ministře, zákon o ochraně zvířat před týráním ukládá obcím povinnost postarat se o týraná zvířata, která jsou na jejich území nalezena. Obce na to však často nemají peníze ve svých rozpočtech. Ministerstvo zemědělství proto vypsalo nový dotační program, ze kterého mohou obce peníze čerpat. Jeho účelem je zajištění péče o odebraná zvířata umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dotační program však počítá jen s dotacemi na skot a koně. Většina obcí má přitom problém především s týranými psy, na které program nepamatuje. Domnívám se, že pokud naše zákony předpokládají, že se musí obec o týraná a toulavá zvířata postarat, tak by mělo ministerstvo vypsat program pro všechna zvířata, nikoliv jen pro koně a skot. Vážený pane ministře, připraví ministerstvo takový dotační program či rozšíří program stávající tak, aby se týkal i těchto druhů zvířat?
Děkuji paní poslankyni Adamové Pekarové. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci. Na interpelaci bývalého poslance Bendla vznesenou na 57. schůzi Poslanecké sněmovny, týkající se problematiky financování, odpovídal již můj předchůdce. Cílem této neinvestiční dotace, kterou jsme vypsali, je kompenzace obcím zatíženým povinnostmi vyplývajícími z přenesené působnosti, finanční náklady spojené s jejich zajištěním v případech mimořádného rozsahu. Náhradu nákladů je sice povinna uhradit ta osoba, které byla zvířata odebrána, vymahatelnost náhrad je však sporná. Toto opatření mělo být pomocí obcím při řešení krizových situací, nikoliv rutinním nástrojem. Zajištění finančních prostředků přes krajský úřad a jiné oslovené resorty v krátké potřebné době se ukázalo jako neprůchodné. Dotace obcím prostřednictvím zásad Ministerstva zemědělství je nástrojem pro řešení kritických stavů. Zásady Ministerstva zemědělství se přitom řídí zákonem o zemědělství, který umožňuje Ministerstvu zemědělství takto podporovat chovy hospodářských zvířat.
Já také děkuji.
My se bez toho mostu v železniční dopravě neobejdeme. Takže než bude rekonstruován tento, bude muset být vystavěn nějaký náhradní, takže o tom budeme informovat. Takže není to nic havarijního, není to věc, která by musela být okamžitě řešena. A k těm nákladům se vám písemně vyjádřím.
Já děkuji. Prosím, jestli pan poslanec má zájem o doplňující otázku. V tom případě prosím pana poslance Kaňkovského, který bude interpelovat ministra Milka ve věci exportu nezpracovaného dřeva. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, Česká republika je dlouhodobě největším exportérem surového dřeva, tedy suroviny bez přidané hodnoty, v Evropě. Problém je, že je dlouhodobě přehlíženo upozornění z dřevařského průmyslu, že pokud nebude dostatek tuzemského dřeva s tímto certifikátem, dostanou se do existenčních problémů. Je třeba si uvědomit, že české dřevozpracující firmy dodávají své výrobky do zahraničních nábytkářských řetězců, které čím dál více jako svoji podmínku dávají, že dřevo, ze kterého je nábytek vyroben, musí mít právě tento certifikát. Pane ministře, zaznělo v médiích, že vy osobně odmítáte zavést alespoň na části území státních lesů systém FSC, což osobně považuji za chybu. Chci se vás proto zeptat: Jste ochoten zajistit, a jak, aby čeští dřevozpracovatelé měli zajištěný přístup k surovině s certifikátem FSC a stali se tak konkurenceschopní k Polsku a dalším evropským zemím s rostoucím nábytkářským průmyslem? Děkuji za odpověď.